Přišli o práci, přišli o prostředky a vy, kteří jste tady byli, tak si určitě dobře pamatujete, že byl to právě on v roli ministra průmyslu a obchodu, který ve spolupráci s Ministerstvem kultury se zasadil o to, aby ta první pomoc přišla co nejrychleji.
Poprosím, abyste se znovu přihlásili svými identifikačními kartami, případně mi sdělili, kdo z vás hlasuje s kartou náhradní. Budeme pokračovat. Přistoupíme k dalšímu bodu a tím je bod číslo Návrh na ustavení mandátového a imunitního výboru Poprosím předsedu volební komise Martina Kolovratníka o úvodní slovo k předloženému usnesení a současně prosím, aby nám představil jednotlivé kandidáty, kteří při čtení svého jména povstanou.
V této souvislosti vás chci informovat, že volební komise zasedla na své druhé schůzi předevčírem, v pondělí 8. listopadu v 18 hodin. Přijali jsme na komisi usnesení číslo 6, které máte před sebou a o němž budeme jako Sněmovna hlasovat.
Je to bod jako každý jiný, takže otevírám rozpravu. Ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení v rozpravě k tomuto bodu? Nikoho nevidím, rozpravu končím. Můžeme tedy přistoupit k hlasování. Kdo souhlasí s ustavením mandátového a imunitního výboru Poslanecké sněmovny dle předloženého usnesení? Hlasování číslo 3, přihlášeno 189, pro 189, proti nikdo. Návrh byl přijat. Dále připomínám, že mandátový a imunitní výbor zkoumá, zda jednotliví poslanci byli platně zvoleni, a svá zjištění předkládá Poslanecké sněmovně. V této souvislosti upozorňuji na rozdíl mezi volbou předsedy výboru výborem a Poslaneckou sněmovnou. V případě nastávající volby předsedy mandátového a imunitního výboru organizaci volby zajišťuje tento výbor. Znamená to, že návrhy kandidátů se nepředkládají volební komisi Sněmovny, nýbrž přímo na ustavující schůzi tohoto výboru.
Toto by mělo být prokázáno nejpozději v okamžiku, kdy Poslanecká sněmovna přistoupí k volbě předsedy Poslanecké sněmovny. Velmi ostré stanovisko - nejsem tedy právník, ale nabídnu zase ten jiný úhel pohledu o tom, že poslanec, senátor, který pak je zvolen, tak mu to automaticky zaniká. O tom už tady hovořili jiní, o tom mluvit nebudu. Ale přece, ten pohyb je dvousměrný. To jde přece obousměrně a to se také stalo. Tam dokonce byl i Miroslav Kalousek v rozpočtovém výboru a šel na Ministerstvo financí. To znamená, že ono to jde. A já tady nebudu dělat větší právní rozbory, které tady udělal Milan Feranec. Připomenu situaci, kdy Rada České televize odvolala dozorčí komisi a my jako volební výbor jsme požádali legislativní odbor o stanovisko. Ti, co tady byli z vás, tak si to pamatují. Není zákonným důvodem! Pamatuju si i já, že když v usnesení volebního výboru jsme navrhovali usnesení, že konstatujeme, že jediným relevantním posouzením protiprávního jednání je posouzení nezávislými soudy, tak jsme za to ještě dostali vynadáno - přece je to jasné. A to se stalo. Stalo se to, že po tři čtvrtě roce soud zamítl žalobu dozorčí komise, která se domáhala zrušení svého odvolání. Podle soudu byla rada oprávněna komisi odvolat.
Já k tomu bodu vystoupím někdy později. Odpověď po projednání v klubu hnutí ANO bylo, že ne.
Pochopím a budu rozumět tomu, pokud se vaše strana rozhodne, že v té partě, v tom souručenství pěti je, že chcete být ve vedení. Respektuju to, chápu to.
Faktická poznámka pana poslance Michala Kučery.
Ty vaše dotazy směrem na pocity, respektive na záměry našich kolegů z koalice... Pokud máte zájem uspořit a skutečně máte na srdci úspory a leží vám tak na srdci úspory rozpočtu, tak se jednoho místa vzdejte.
Vážená paní předsedkyně, ještě jednou gratuluju k vašemu zvolení. Nyní opět si dovolím několik poznámek. Tolik tedy na vysvětlenou toho, že jdeme opravdu velmi rychle. No a já jsem v těch debatách zaznamenal v zásadě dva argumenty, jak s tím naložit. Docela rád bych tady na ně nějakým způsobem reagoval, aby to nezůstávalo ve vzduchu. Tak si pak na něj ale nehrajme. Zatím z těch počtů mi to tak nepřijde.
Občanům to ukazovalo, že demokracie je nejen střet názorů, ale také spolupráce většiny s menšinou. Ukazovalo to, že většina dokáže ve Sněmovně opozici respektovat. Jednak jak většina se svou mocí naloží, zda bude menšinu zadupávat a zda na jedné straně místa ve vedení Sněmovny sice rozšíří, ale jenom proto, aby byla další trafika pro méně úspěšně partnery. Prvním je arogance moci a druhým je strach. Jsme lidové hnutí, které důsledně obhajuje národní zájem proti snahám koncentrovat globální moc a zisk. Nejsme socialisté, ale jsme sociálně citlivé hnutí. Bráníme konzervativní hodnoty. Zájem našich občanů a této země je pro nás na prvním místě. Ten, kdo si myslí, že nás vyzmizíkuje, se hluboce mýlí. Hájíme témata, která lidi zajímají a která se legitimizují jako potřebná. Volba místopředsedy a hlasování o zástupci SPD také ukáže, kdo je a kdo není ve skutečné opozici. Občané teď uvidí, kteří poslanci patří k vládní většině a spolu s ní odmítnou zástupce přes půl milionu voličů ve vedení Sněmovny. Nebojíme se výsledků dnešní volby, umíme se vyrovnat s arogancí moci a umíme na ni také odpovědět.
Děkuji a konstatuji, že mi přišla jedna omluva, a to z dnešního jednání se omlouvá do neurčené doby od 17.45 hodin z pracovních důvodů pan poslanec Jakub Michálek. Pokračujeme v otevřené rozpravě, do které se nyní hlásí pan poslanec Radek Koten.
Děkuji. Vážená paní předsedající, dámy a pánové. Vím, že je poměrně pozdní hodina, nicméně považuji za velmi důležité se na toto téma vyjádřit. My tady žijeme v nějaké zastupitelské demokracii. Já si osobně myslím, že všichni, kteří jsme tady zvoleni, tak jsme byli zvoleni mandátem těch voličů, kteří nás volili, a samozřejmě SPD bylo voleno více než půl milionem voličů. Slib poslance je, že budeme bránit do posledního dechu zájmy našich voličů. Je to velmi důležité, protože my tady nemáme bránit zájmy Evropské unie, Evropské komise nebo jiných států. My tady musíme bránit zájmy českých občanů, protože pro nás má být jako na prvním místě vždy občan České republiky. Ten zájem je jednoznačný. Tak si spotřebitelé například Bohemia Energy užívají plnými doušky. Já si myslím, že zájmy občanů České republiky by měly být skutečně nadřazeny jakýmkoliv zájmům politických stran, zájmům lobbistických skupin a zájmům jakýchkoliv nadnárodních společností. Já si osobně myslím, že co se týká zastupitelské demokracie, tak myslím si, že dokonce i pan Stanjura tady hovořil o poměrném zastoupení všech stran v orgánech Poslanecké sněmovny. Takže si tady skutečně vyprošuji, dámy a pánové, aby ještě někdy někdo, pokud to nikdo neví, tak aby tady vykládal do médií, že SPD je jakousi extremistickou stranou, protože to tak skutečně není. A velmi důležité je, aby i těch víc jak půl milionu voličů mělo svého zástupce v tak důležitém orgánu, jako je vedení Poslanecké sněmovny. V případě, že tady budete využívat svou aroganci moci, protože máte přece jenom 108, tak to bude jasný signál, že všechny ty řeči, které jste tady říkali v minulém volebním období o tom, jak zastupujete tady demokracii a že jste jedinou demokratickou silou tady v té Poslanecké sněmovně, tak to bude jenom plivnutím do tváře všech voličů, kteří volili hnutí SPD.
Přesto se domnívám, že tuto třetí nejvyšší ústavní funkci by měl zastávat skutečně někdo, jehož vlastností je zkušenost v politice, člověk vzdělaný, člověk, který má zkušenosti z podnikatelského a univerzitního prostředí, někdo, kdo umí jednat, je schopen kompromisu, hledá konsenzus a byl by i skvělou reprezentací Sněmovny při mezinárodních jednáních. Karel Havlíček při svém působení v politice také několikrát ukázal, že se nebojí výzev a že necouvne před úkoly, které před ním stojí, a to vše nám kolega Havlíček mohl dokázat v roli ministra. Z jejích posledních rozhodnutí jsem spíše zklamaná. Sama tvrdila, že na funkci ministryně práce a sociálních věcí se dlouhodobě připravuje, a jakkoliv s ní v mnohém nesouhlasím, toto jí určitě upřít nemohu. Odmítá převzít zodpovědnost a pod výmluvou o politické dohodě se snaží schovat ve vedení Sněmovny. Tím spíše je pro mě velkým zklamáním, že pro mě, a zejména pro občany takto důležité a stěžejní ministerstvo dle mediálních výstupů zatím, nevíme to přesně, ale beru to tak, přenechává někomu, kdo je jasným expertem na zemědělství, protože při naší vládě byl zmíněný kolega ministrem zemědělství, v minulém období se věnoval zemědělství a za celých osm let jsem potenciálního uchazeče nebo adepta na Ministerstvo práce a sociálních věcí na výboru pro sociální politiku nikdy neviděla. Nechci snižovat resort zemědělství, ale navrhovaný kolega na Ministerstvo práce a sociálních věcí, jak já ho znám ze sociálních sítí, tak ho zde vidím na traktoru, při úrodě, při sklizni, ale vůbec ne při sociálních otázkách. Kandidaturu paní Pekarové Adamové na předsedkyni Sněmovny tak beru jako útěk před zodpovědností a snahu schovat se, jak jsem řekla, ve vedení Sněmovny. Tak já tedy fakt nevím, kde je pravda. Já jsem opravdu doufala, že do vedení Sněmovny se dostane někdo, kdo před těžkými úkoly neuhýbá, a tady jsem vám řekla, že tyto dvě dámy uhýbají. Ani jedna nechce vzít zodpovědnost za to, co kritizovaly celé čtyři roky, jedna z nich osm. A proto říkám, že nejlepším kandidátem pro vedení Poslanecké sněmovny za náš klub hnutí ANO, který je největším poslaneckým klubem s počtem 72 poslanců, by byl právě náš kandidát pan Karel Havlíček. Neodpustím si ještě jednu věc. Děkuji za pozornost.
Já vám děkuji.
Děkuji, pane předsedající. Tak jenom jeden důležitý fakt. Co jsme se tam dozvěděli?
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí, abychom ve funkci předsedy výboru pro sociální politiku potvrdili poslance Víta Kaňkovského? Kdo je proti? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí, abychom ve funkci předsedy výboru pro zdravotnictví potvrdili poslance Bohuslava Svobodu? Ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Výsledek byl přijat. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí, abychom ve funkci předsedy výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj potvrdili poslance Roberta Stržínka? Ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí, abychom ve funkci předsedy zahraničního výboru potvrdili poslance Martina Ženíška, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí, abychom ve funkci předsedy zemědělského výboru potvrdili poslance Michala Kučeru, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Konstatuji, že jsme potvrdili všechny předsedy výborů Poslanecké sněmovny, kteří byli zvoleni na ustavující schůzi výboru. Pánům předsedům gratuluji a přeji hodně úspěchů v jejich práci. Návrh na ustavení nebo volbu členů stálých komisí Poslanecké sněmovny Komise budou ustaveny podle zásady poměrného zastoupení.
Dobré dopoledne, vážení kolegové, pane předsedající, vážení členové vlády. Nyní je to tedy ke komisím.
Ještě poprosím: musíme otevřít rozpravu, jestli se k tomuto bodu někdo hlásí, případně zda někdo nesouhlasí s vaším navrženým postupem.
Děkuji.
Já tedy zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s kandidáty na členy stálé komise Poslanecké sněmovny pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny? Kdo je proti?
Opět navržena podle zásady poměrného zastoupení v počtu 16 členů. I zde navrhuji hlasování en bloc.
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s kandidáty na členy stálé komise Poslanecké sněmovny pro rodinu a rovné příležitosti? Kdo je proti? V hlasování číslo 58 bylo přihlášeno 179 poslanců, pro návrh hlasovalo 176 poslanců, nikdo nebyl proti. Budeme pokračovat v našem jednání bodem číslo Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby Podotýkám, že jsme usnesením číslo 24 z 2. schůze Poslanecké sněmovny dne 23. listopadu 2021 rozhodli, že komise bude ustavena podle zásady poměrného zastoupení. Opětovně prosím pana předsedu volební komise, poslance Martina Kolovratníka, aby návrh přednesl. Děkuji pěkně. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím a přistoupíme k hlasování. Prosím ještě jednou, pane předsedo, abyste předložil návrh hlasování. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s předloženým návrhem? Kdo je proti? Návrh byl přijat a já konstatuji, že jsme ustavili stálou komisi Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby. A budeme pokračovat s bodem číslo Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu Prosím pana předsedu Martina Kolovratníka, aby návrh přednesl. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikoho přihlášeného neeviduji, rozpravu tedy končím a přistoupíme k hlasování. Prosím, pane předsedo, abyste předložil návrh hlasování. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství Podotýkám, že jsme usnesením číslo 26 z 2. schůze Poslanecké sněmovny dne 23. listopadu 2021 rozhodli, že komise bude ustavena podle zásady poměrného zastoupení.
Volební komise obdržela v pořádku návrhy na počet 9 členů této komise pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství a takto bude i návrh požádán k hlasování.
Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se do ní nehlásí, rozpravu tedy končím a přistoupíme k hlasování. Zahajuji hlasování. Návrh byl přijat a já konstatuji, že jsme ustavili stálou komisi Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství. A budeme pokračovat bodem číslo Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Finančního analytického úřadu Podotýkám, že jsme usnesením číslo 27 z 2. schůze Poslanecké sněmovny dne 23. listopadu 2021 rozhodli, že komise bude ustavena podle zásady poměrného zastoupení.
Návrh usnesení bude na zřízení této komise tak, jak byla panem předsedajícím přednesena, představena. Zde je postup úplně stejný, 9 členů podle poměrného zastoupení, všechny nominace byly v pořádku.
Otevírám rozpravu. Hlásí se někdo do rozpravy k tomuto bodu? Nikoho nevidím, rozpravu končím a přistoupíme k hlasování. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s předloženým návrhem? Kdo je proti? Návrh byl přijat a já konstatuji, že jsme ustavili stálou komisi Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Finančního analytického úřadu. A budeme pokračovat bodem číslo Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost
Volební komise i zde obdržela všechny návrhy v pořádku a takto bude přednesen návrh na její zřízení.
Děkuju pěkně. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Hlásí se někdo do rozpravy? Nikoho nevidím, rozpravu končím a přistoupíme k hlasování. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo souhlasí s předloženým návrhem? Ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? V hlasování s pořadovým číslem 68 bylo přihlášeno 180 poslanců, pro návrh hlasovalo 177 z nich, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat a já konstatuji, že jsme ustavili stálou komisi Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. A budeme pokračovat jednáním o bodu číslo Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Úřadu pro zahraniční styky a informace Otevírám rozpravu a ptám se, zda se do ní někdo hlásí? Přistoupíme k hlasování. Děkuji. Kdo je proti? V hlasování s pořadovým číslem 69 bylo přihlášeno 181 poslanců, pro návrh hlasovalo 179 z nich, proti nebyl nikdo. Konstatuji, že jsme ustavili stálou komisi Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Úřadu pro zahraniční styky a informace. Návrh na volbu poslanců do stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro navržený postup? Je někdo proti? Návrh byl přijat.
První bude o navržených poslancích a poslankyních do stálé delegace Parlamentu do Meziparlamentní unie.
Ano, já tedy dávám hlasovat o stálé delegaci Parlamentu do Meziparlamentní unie. Ptám se, kdo je pro návrh tak, jak ho přednesl pan předseda? Je někdo proti? Návrh byl přijat.